Měly být dvě původně podle programového prohlášení. Ale úplně od začátku. A tam si myslím, že je ten největší problém. Škoda, že je to v tomto čase a že tu pan ministr není. Tak já jsem ten, který tohleto téma tady bude nést a budu ho nést i na dalších schůzích při dalších příležitostech. Děkuji za pozornost.
Já bych chtěl říct, že civilizovaná země musí mít vládu sebejistou, konsenzuální ve svých názorech, vládu, která umí rozhodovat, vládu, která je schopná pomáhat sociálně slabším skupinám obyvatel, vládu, která umí řídit nejen ekonomiku, ale i sociální a zdravotní systém. My zde máme vládu chaotickou. Vládu, která likviduje životní standardy občanů. Svými kroky české zdravotnictví dovede do stavu, kdy budou lidé muset doplácet a platit za lékařskou péči, kdy vláda hovoří již dnes o nutnosti vybírat peníze na některé úkony, poté co sebrala 14 miliard, aby si vylepšila svůj děravý rozpočet. Na druhou stranu musím říct, že mě dneska pan ministr Válek potěšil. Považuji to za velmi důležité a říkám radostnou zprávu, kterou vyslal, vyslal jasný signál. Bezesporu každá koruna ve zdravotnictví je dobrá.
Paní poslankyně, vaše dvě minuty.
To, že se konečně opravují Císařské lázně v Karlovarském kraji, je úžasné. Ve výběrovém řízení zvítězil zhotovitel za 840 milionů. Dala to samozřejmě ze státního rozpočtu, 450 milionů. Nové vedení kraje v čele s hnutím STAN přišlo, že tam uděláme koncertní sál pro symfoniky. Vy to moc dobře víte. Je to skvělý nápad. Já s tím souhlasím. Symfonici budou mít kde koncertovat.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Juchelka. Vaše dvě minuty.
A samozřejmě víme, co se tady potom večer odehrávalo. Bohužel, co se týká té České televize, tak na tom se samozřejmě neshodneme. Je to poměrně jinak. Stačí si položit jenom dvě otázky: Proč nepočká celá ta změna s radami, s volbou do rad a s volbou generálního ředitele na velkou novelu zákona o České televizi, která se připravuje v tomto roce? Jsou to dvě úplně jednoduché otázky, na které samozřejmě nemůžete odpovědět jasně a zřetelně, poněvadž kdyby to takhle bylo, tak byste samozřejmě potvrdil má slova, a tím je potvrzujete, protože se u toho budete vytáčet. Vy jako ministr kultury a obecně jako vládní představitel a ten, který má vedle sebe svého kolegu vládního zmocněnce právě pro média a pro boj s dezinformacemi pana Klímu, jste zodpovědný za to, co se de facto v této vládě chystá. A chystá se skutečně sešněrování médií jako takových.
Týká se to zejména ohledně zákonů o veřejných kulturních institucích. Co se týče filmových pobídek, je určitě dobré, že se v nich pokračuje, to všichni víme. Určitě jste viděl film Jan Žižka, byl jste na jeho premiéře, tak ten byl financován ze zdrojů Středočeského kraje, a dovolím si říct za mého vedení, a tam jsme také zavedli filmovou kancelář, takže děje se to napříč samosprávami. Co se týče komunikace ohledně zákonů, zákon o veřejně kulturních institucích já považuju za velmi důležitý zákon, potřebný zákon. A co se týče mediálních zákonů, já se s vámi shodnu, že i tyto zákony se po určité době přežijí. Ale já tyto zákony považuji za zákony, na kterých je potřeba najít shodu napříč politickým spektrem. Opravdu to zavání tím, že chcete velmi rychle dosadit do pozice ředitele České televize vám spřízněného člověka. A nikomu to v tuhle chvíli nevymluvíte.
Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím.
Děkuji, pane předsedající. Já mám dotaz k tomu, co jste říkal. Tak jenom bych rád, jestli jsem to pochopil správně?
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Tak to je to úplně jako jednoduché konstatování. Nebyly. Tak to jenom na téma toho, co bylo třeba udělat. Co se týká mediální legislativy, kolega Juchelka mi určitě odpustí, když si diskusi o malé novele ponecháme na výbor na třetí čtení. Ale chci reagovat na to, co říkal pan poslanec Feranec. Vždycky se jedná o koncesionářský poplatek definovaný za domácnost. My těch možností máme více. Funguje tato cesta třeba v Německu nebo v Rakousku. To znamená, udržet vysílání veřejnoprávní televize a připravit ji o hlavní zdroj příjmů je nemožné.
Na začátek přečtu programové prohlášení z ledna 2022, kde vláda uvádí: Naším cílem je posílení místa kultury v životě české společnosti. Toho chceme dosáhnout nejen posílením financování celé kulturní oblasti, ale i přípravou legislativních norem, které budou odpovídat stavu kultury, památkové péče i médií v 21. století. Bohužel tohle navýšení je v současné době naprosto nedostačující. Když se podíváme na tu druhou část, a to je příprava legislativních norem, tak to je snad ještě tristnější. To asi nechceme. Neděje se absolutně nic.
Děkuji, pane poslanče. A nyní vystoupí paní poslankyně Knechtová.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení ministři, co je pro mě současným nejzásadnějším problémem, je, že stát by měl především utvářet podmínky pro co největší hospodářskou konkurenceschopnost ekonomiky. K tomu má vláda celou řadu nástrojů z oblasti fiskální politiky. Jsme však svědky zúžení narativu v prostoru pouze na mediální známou sociální pomoc občanům v nouzi. Kde je smysluplná podpora podnikání, snižování veřejných výdajů? Tato vláda nám vlastně jako program nabízí šetření a snižování životní úrovně, aniž by uchopovala aktivní nástroje podporující růst. Dále se podívejme na státní rozpočet. Loňský i letošní plánovaný schodek se od toho covidového příliš neliší. Rozdíl je snad jen v tom, že obdobné schodky se dají předpokládat na další minimálně tři roky. Když přicházela s výrazně schodkovými rozpočty předcházející vláda, řešila především možné sociální dopady pandemie, jejíž rozsah a trvání v té době nikdo nedokázal odhadnout, a vytvářela situaci, pro kterou tu v předchozích sto letech doslova nebyl precedens. Ministr financí úplnou náhodou zapomněl do státního rozpočtu započítat 150 miliard na straně výdajů. Opomněl započítat 20 miliard na valorizaci penzí, 30 miliard na dopravní investice a 100 miliard na kompenzace elektřiny. Věta "rozpočtová odpovědnost je naší prioritou" tak ta je dokonale vyprázdněná. Pojďme se na závěr podívat na stanovisko Národní rozpočtové rady o hospodaření této vlády, a jak tato vláda a ministr financí si udělali ze státního rozpočtu de facto trhací kalendář. V listopadu Poslanecká sněmovna schválila zákon o státním rozpočtu na rok 2023, který počítá s deficitem ve výši 295 miliard korun. Celková plánovaná nerovnováha je však vyšší, neboť rozsah dotace ze státního rozpočtu do Státního fondu dopravní infrastruktury neumožňuje pokrýt všechny jeho plánované výdaje. Schválený rozpočet je také zatížen vysokou mírou nejistoty. Tady se bavíme o těch 20 miliardách korun, které nejsou v aktuálním rozpočtu předpokládány. - Vzhledem k vysoké částce nelze rozumně předpokládat, že ji bude možné pokrýt z úspor v jiných položkách státního rozpočtu. Dalším rizikem na výdajové straně jsou kompenzace vyplývající z regulace cen energií pro domácnosti a malé a střední podniky. Jejich konkrétní výše se totiž bude odvíjet od cen energií v roce 2023, jakož i od konkrétní podoby kompenzačního mechanismu. Na příjmové straně lze pak očekávaný zhruba 100miliardový příjem z odvodů výrobců elektřiny a daně z neočekávaných zisků považovat pouze za kvalifikovaný odhad. Národní rozpočtová rada chápe, že geopolitická situace a s ní související energetická krize vyžadují některé nestandardní přístupy. Nelze však zcela rezignovat na snahu o zajištění reálnosti a pravdivosti rozpočtové dokumentace, zejména pokud krizové situace trvají již třetím rokem a připravuje se rozpočet na čtvrtý krizový rok. K tomu Národní rozpočtová rada poznamenává, že nelze upřednostňovat dosažení formálně příznivějších deficitů státního rozpočtu za cenu vědomé nereálnosti jeho obsahu, protože je to v rozporu se smyslem a cílem samotného procesu rozpočtování. Ignorování základních pravidel a principů tvorby rozpočtu povede ve střednědobém horizontu k zeslabení parlamentní kontroly veřejných financí, jakož i kredibility České republiky na mezinárodních trzích. Podstatně bude také zkomplikován návrat na udržitelnou úroveň. Kolegyně, kolegové, já vím, že jednáme už druhý den, že je 21.48, ale zkuste o těch věcech popřemýšlet.
Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Také děkuji jak za čas, tak za klidný průběh.
Paní poslankyně Levko dělá odborný seminář o veřejné kulturní instituci, kde zazní všechny podstatné informace. Následně poslali velký písemný materiál, který my budeme vyhodnocovat a využívat. Tak jenom k tomu, aby se tady nebudil dojem o té tajné informaci.
I já oceňuji, pane ministře, že jste jediný z členů vlády, oceňuji to, který má tu odvahu a reaguje tady na nás, takže to je potřeba podtrhnout. To znamená, že když se tam připravovala projektová dokumentace, šla tam nějaká menší částka, ale počítali jsme v nějakém výhledu. A ještě k tomu DPH. A stejně to budete řešit, i když to jde primárně za ministrem financí.
Pan poslanec Vladimír Zlínský, připraví se paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Já bych se tady rád vyjádřil k tomu dezinformačnímu narativu. Já už jsem tady interpeloval pana premiéra ohledně této otázky a velmi mě zajímala odpověď na to, kde vlastně končí ráj svobody slova a začíná dezinformační peklo. Zatím jsem se tedy odpověď na tuto otázku nedozvěděl. A myslím si, že dokud na toto nebude odpovězeno, tak jakékoliv dohady o tom, co to je dezinformace a co není, jsou zcela zbytečné. A pak druhá věc ohledně toho, že vláda na ničem takovém nepracuje, jako je zákon ohledně dezinformací. Pak pochopíte, že by tam ta souvislost s tou současnou situací ohledně toho, že vláda nepracuje na žádném zákoně o potlačování dezinformací, jestli tam není nějaká souvislost s tím vtipem.
Pan ministr musel odejít na jednání vlády, ale já předpokládám, že si to určitě poslechne, že to slyší. Už jsem se setkala na jednání s ním kolikrát, že když nemá argumenty a překrucování faktů v jeho podání nestačí, tak přicházejí osobní invektivy. Pane ministře, nejste tady, ale posílám to do kuloárů. Mě neurazíte, protože já za sebou mám zkušenosti.
Určitě každému z nás záleží na svobodě slova a svoboda slova, to, co kde zazní, je opravdu jeden ze vzácných prvků demokracie. Ale je potřeba si uvědomit i to, co se děje na sociálních sítích, jak fungují algoritmy, jak jsou zneužívána data a jakým způsobem působí cílené šíření některých informací a co to dělá s naší společností. Já to nechci nijak démonizovat, ale pokud si neuvědomíme to, co se okolo nás děje a jaký vliv to má na naši společnost, tak to bude mít nesmírně destruktivní dopady. Řeší se to i na úrovni nejenom Evropské unie, ale i Severoatlantické aliance.
Děkuji za dodržení času a za faktickou reagující na průběh rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte své dvě minuty.
Samozřejmě, když takové informace slyšíme, tak by se to mělo doložit nějakými konkrétními důkazy. A pak se samozřejmě můžeme o tom nějakým způsobem podrobněji bavit. Co z toho vyplývá? Jsou ztraceni mnohdy pro studium i pro práci. Takže může dojít k tomu, že my pak nebudeme schopni ji kontrolovat a navrhnout nějaké zlepšení řešení a nebudeme vědět, jestli vlastně rozhodla dobře. Takže já si myslím, že nějaký rozumný přístup, kdyby se to odladilo, tak by mohl být pozitivní, ale zdvihám varovně prst, abychom tomu nepodlehli. Dále bych tady zmínil genetickou informací každého z nás, na kterou si brousí zuby Evropská unie. Zachovat demokratickou diskusi je nezbytné. Dezinformační narativ jako metla na nepříjemné opoziční názory je mylný. Bez diskuse, soupeření myšlenek a řešení není pokroku, bez pokroku nastane stagnace úpadek a pád. Směřování společnosti od demokracie a prosperity k centralistickému řízení a k úpadku dalšího rozvoje civilizace se zdá být bohužel pravděpodobné, protože ty systémy umělé inteligence tomu nahrávají, té centralizaci, z důvodů, které jsem uvedl. Já tady zmíním jednoho autora, možná ho znáte. Speciálně upozorňuji pravou část sálu, protože je to, já ho nazývám prorok progresivismu. Jmenuje se Juval Harari, napsal knihu Sapiens, takže kdo jste ji nečetli na pravé straně sálu, doporučuji. Ale tento prorok progresivismu vystoupil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v roce 2018 a vykreslil velmi ponurý, ale možný pohled do budoucnosti na základě své teze, že se nyní nacházíme v době třetí revoluce. První revolucí myslel agrární nebo zemědělskou, druhou průmyslovou. Harari tvrdí, že bod, odkud není návratu, nastane, až bude technologie schopná extrahovat vysoce přesná biometrická data z lidí a podávat je zpět do centralizovaného systému kontroly rozhodování vlastněného vládami nebo korporacemi, nebo obojím. Už máme chytré hodinky, pásky a jiné věci. To znamená požadavek z wellness aplikací. A biometrií se myslí náš puls, tlak, složení potu, rozšíření zorniček a podobně. A on to tady nazývá, že je to detektor lží na steroidech. Jak bude toto bohatství regulováno? K čemu povede vlastnictví dat několika dominantními vlastníky? K čemu budou data použita? Dále je třeba kromě výhod zmínit i nevýhody digitalizace společnosti, což se ve veřejném prostoru v žádném případě neděje. Pokud většinová populace nepochopí možná rizika v dostatečném předstihu, forma společnosti dohledu bude natolik pevně zformována, že nebude možná žádná korekce. Moje vystoupení je první vlaštovkou tohoto typu. A doufám, že se další odborníci, kteří sdílejí stejné či podobné obavy jako já, postupně připojí. Tak to si dovedu představit, že nějakým způsobem budeme ovlivňovat naši populaci, aby se zvýšila porodnost. Zlepšení zdravotnické prevence. Zlepšení obecné vzdělanosti na úrovni a zájmu daného uživatele. Ale myslím si, že k tomu musí být celospolečenský konsenzus a souhlas poskytovatelů dat. Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se za trošku hůře srozumitelný text, ale zkuste se nad tím zamyslet a popřemýšlet, jestli chceme takovou budoucnost. Na tomto příkladu je vidět, jakým zásadním způsobem a jak rychle i nové technologie předehnaly naši schopnost na ni reagovat a patřičně je regulovat. A je jasné, že bez základní znalosti problematiky to vůbec není možné. Zatím jsem nebyl. Proto budu hlasovat pro návrh vyjádření nedůvěry současné vládě.
Pan poslanec Martin Hájek bere zpět svou omluvu, kterou nechal načíst, to znamená, pan poslanec Martin Hájek ruší omluvu. Nyní tedy vystoupí s přihláškou do obecné rozpravy pan poslanec Vladimír Zlínský.
Takže i to by se mělo nějakým způsobem zohlednit v té platné legislativě. Velmi důležitým legislativním počinem, který chystáme, je velká novela audiovizuálního zákona. Má zásadně změnit filmové pobídky, nebo jejich podobu. Úplnou novinkou je zákon o veřejné kulturní instituci. Velmi jsme pokročili po desetiletích přešlapování v jeho naplňování. Jedná se především o iniciativu Asociace profesionálních divadel, ale myslím si, že je tato budoucí právní forma VKI možná pro instituce dalšího typu. Tolik tedy, kolegyně a kolegové, k těm hlavní oblastem mého působení. Měl jsem původně připravené ještě další části, které se věnují oblasti památek i dalším, tak je už teď zmíním pouze výčtově. Jenom připomenu, že kromě finanční podpory obnovy památkového fondu jsme byli úspěšní na poli zápisu do seznamu UNESCO, program Nositelé tradice lidových řemesel byl zapsán do prestižního mezinárodního Registru osvědčených postupů pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Věnovali jsme se připomínání minulosti. Připomněli jsme si 80 let od provedení vojenské operace Anthropoid, nejenom Národní muzeum, ale i další instituce myslím velice nejenom důstojně, ale také edukativně, didakticky připomněly tuto klíčovou kapitolu našich moderních dějin. Činili jsme tak, několik milionů korun směřovalo na obnovu nebo na podporu kulturních institucí na Ukrajině. Podpořili jsme také vysílání Radia Ukrajina v Česku, byl jsem v intenzivním kontaktu s Oleksandrem Tkačenkem, ukrajinským ministrem kultury, a chceme v tom pokračovat dále. Mohl bych, dámy a pánové, pokračovat, nicméně svůj dnešní repertoár jsem pomalu vyčerpal.
Vaše vystoupení vyvolalo jeden potlesk a tři faktické poznámky. A nyní přejdeme k faktickým poznámkám. Jako první dostane slovo paní poslankyně Pokorná Jermanová. Paní poslankyně, prosím.
Já vás zklamu, a to v tom, že vy tady říkáte, že nechcete být herec v kampani Babiše. Ale pro mě jste herec v roli ministra kultury. A o tom, jestli dobrý, nebo špatný, to si udělá každý závěr sám. Za mě to s tou kvalitou úplně tak dobré není. Velmi dlouho vám trvalo, než jste zavedli kompenzace. Takže vy jste přišli a covid už pomalu končil. A ono to tady zaznívá celou dobu, tak jenom si to trošku ujasněme, dejme si to do kontextu. Ale tím nechci nějakým způsobem říkat, že jste byli v lepší situaci, než byla vláda minulá. Tak to jenom abychom si řekli, jak to v realitě bylo. To, co já považuju za velmi zásadní, je to, že se nestaráte o to hlavní, co v kultuře je, a to jsou pracovníci v kultuře.
Tady trošku se to dotýká i té současné situace, kdy jsme bohužel, bohužel říkám, v té horké fázi druhého kola prezidentské volby. Státní symboly České republiky, pro připomenutí, je velký státní znak, malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Potom s tím státní zástupce nesouhlasil, šlo to k druhé instanci, která potvrdila trest, to znamená, bylo potvrzeno, že byl spáchán trestný čin. To znamená, jestliže někdo ví, kde ta standarta prezidenta republiky, která údajně nebyla tedy úplně celá znehodnocena, se nachází, tak by měl jít toto oznámit na policii a policie by měla šetřit. Určitě stávající vláda z těch všech věcí, které jsem tady jmenoval, moji důvěru nemá. Můžete se smát, jak chcete, prostě je to vaše ostuda, ne naše ostuda. Už se blížím do polovičky. Teď je tam spelovaný pan Fiala.
Děkuji za to, že je konec toho vystoupení. Chtěl bych jenom poprosit, abychom i v tuto hodinu se snažili zachovávat důstojnost této Sněmovny.
Uklidním vás ale, že budu opravdu velmi stručný, protože my jsme v oblasti kultury s mými kolegy již reagovali hodně při vystoupení pana ministra Baxy.
Vláda svým rozhodnutím o škrtu plateb za státní pojištěnce, kdy sebrala českému zdravotnictví 14 miliard, zvýšila deficit systému veřejného zdravotního pojištění. Vymítá deficit státního rozpočtu deficitem veřejného zdravotního pojištění. Další z takových věcí, co zde předložil ministr zdravotnictví, byl pandemický zákon.